Děkuji. Nyní pan kolega Faltýnek, poté pan předseda Stanjura, poté pan předseda Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.
Omlouvám se.
A protože budu ty návrhy hlasovat jednotlivě, budu respektovat, že ten druhý návrh po 14. hodině nebude moci být hlasován. Pane předsedo, máte slovo.
Kdyby toto řekl poslanec zabývající se jinou problematikou než zahraniční politikou a diplomacií, snad bych mohl chvilku i věřit. Ale ministr zahraničí a člověk zabývající se déle než deset let zahraniční politikou musí vědět, co to jsou diplomatické signály. Rád věřím tomu, že si třeba myslí něco jiného nebo že by příště ta slova vážil jinak, ale ten diplomatický signál, to nebyl popis situace, to prostě od ministra obrany, člena vlády České republiky, byl diplomatický signál směrem k našim spojencům a směrem k našim nespojencům. A jásavé výkřiky na ruských serverech o tom, jak Češi dostávají rozum a jak jsou s námi, bohužel potvrzují to, co teď říkám, že to prostě byl jasný diplomatický signál směrem ke spojencům a nespojencům. A proto jsme pokládali za tak strašně důležité, aby zazněl jasný diplomatický signál, že to je jinak, že ty závazky budeme plnit rádi a vstřícně. A tomu vy jste se bránili a to je ten kryptokomunismus, to je vaše koketování s Putinem.
Děkuji. Ale mě tady zaujala jedna věc.
Na všech těchto úrovních tlumočím naše stanoviska, tím myslím vlády České republiky, naprosto jasně a explicitně. Pokud se někde debatuje o tom, jaké zaujmout stanovisko kolektivní, alianční nebo unijní k té či oné fázi toho konfliktu na Ukrajině, tak lze patrně i dohledat má vystoupení v tomto ohledu a rozhodně nepatří k nějakým amorfním. Já se prostě jenom nechci nechat dotlačit jedním ambiciózním novinářem k tomu, abych musel explicitně jako školák vyjmenovávat, co všechno uděláme, a proto v tom mém prohlášení je to pojmenováno obecně, ale jasně. Ale nezlobte se, nemohu reagovat a brát vážně veškeré diskuse a názory, které poletují po serverech.
Jestli chcete řešit nějaké věci, které nesouvisejí s projednávanými body, jděte prosím do předsálí.
Pan ministr měl zajisté pravdu, když vyjmenoval celou tu řadu příležitostí, kde se říkají ty skutečné diplomatické signály, informace a zprávy. Vzhledem k tomu, že hlasoval proti usnesením, která tento zcela jednoznačný signál, oficiální a nezpochybnitelný, mohla vyslat, vyslal sám svůj vlastní signál jak do zahraničí, tak do domácí veřejnosti. Hluboce mě to mrzí.
Děkuji.
Měl by ale říkat jasné stanovisko. Dobře, neutrální. To není neutrální stanovisko, to je aktivní hlasování proti... No to mi opravdu rozum nebere.
Dále se budeme zabývat návrhem na přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Dále jsem zaznamenal v řeči paní poslankyně Konečné návrh... Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a hospodářskému výboru. To byl poslední bod, milé kolegyně, milí kolegové, dnešního jednání.
Nikdo se nehlásí, končím diskusi.
Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 132, z přítomných 139 pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat, hlasování bude tajné. Ano.
Tak, a teď už to bude, kolegyně a kolegové, rychlá rekapitulace. V prvním kole před týdnem byl zvolen pan Vladimír Cisár, a protože je potřeba zvolit tři chybějící členy, tak do druhého kola postupují Miroslav Augustin, předtím měl 80 hlasů, Jakub Heikenwälder, 77 hlasů, a Kristián Chalupa, 26 hlasů. I zde proběhlo první kolo před týdnem. Nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postoupili paní Jana Kasalová se 75 a Václav Mencl se 45 hlasy. Postoupili oba dva kandidáti, kteří v prvním kole první volby získali nejvyšší počet hlasů.
Ano, přerušuji bod číslo 68 a zahajuji bod číslo
Připomenu, že je potřeba obsadit zbývající dvě místa v dozorčí radě. Připomenu, že i před týdnem jsme měli poměrně dost neplatných hlasovacích lístků. Opět byly neplatné, protože jste třeba označili jednoho kandidáta kroužkem na čísle před jeho jménem a nezakřížkovali jste ostatní. Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste přerušil projednávání i tohoto bodu a vyhlásil konání tajných voleb. Na vydávání lístků budu počítat 30 minut. Výsledky vyhlásím ve 14 hodin při zahájení odpolední části programu.
Já vás malinko opravím. Děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému a budeme pokračovat zprávou zpravodaje. Ale vzhledem k tomu, že pan poslanec David Kádner je řádně omluven na dnešním jednání, budeme muset rozhodnout o změně zpravodaje. Výbor navrhuje jako zpravodaje pana poslance Bohuslava Chalupu. Žádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom mohli rozhodnout o změně zpravodaje. Potřebné kvorum už máme.
Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. V zastoupení předsedy výboru pro obranu si dovolím přednést zprávu zpravodaje. Má zpravodajská zpráva bude proto velmi stručná. Nicméně zásadním momentem je nová právní úprava služebního platu. Novela tohoto významu si zaslouží řádné projednání v orgánech Poslanecké sněmovny. Za sebe jako zpravodaje nenavrhuji ani zkrácení ani prodloužení lhůty k projednání ve výboru. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Jako první přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Antonín Seďa.
Důvodová zpráva uvádí čtyři varianty možného řešení včetně zachování současného stavu. V důvodové zprávě mi schází porovnání variant způsobu odměňování u jiných armád Severoatlantické aliance, například belgické, nizozemské či dánské. Tak jako jsem upozorňoval při prvním čtení služebního zákona na rozdílné systémy odměňování ve státní správě, tak nechápu, proč nebyla vybrána varianta, která by byla více transparentní. Zřejmě proto, že není pravdou, že v důsledku této novely dojde ke snížení platových nákladů, ale dojde k jejich zvýšení, což se poté projeví i ve zvýšení výsluhových náležitostí. A zejména novela nevede ke spravedlivějšímu odměňování vojáků v nižších hodnostech. Naproti tomu důvodová zpráva k zákonu hovoří o celkovém počtu 29 287 osob v resortu obrany. Pro mne samotného je základní a stále nezodpovězenou otázkou, jakou že to armádu vlastně chceme, jakou ji budujeme a zda vůbec budou ozbrojené síly plnit své úkoly dané strategickými dokumenty a zákony České republiky. Druhá připomínka se vztahuje ke strukturálnímu problému rozpočtu Ministerstva obrany. Osobně se domnívám, že navržená novela nereprezentuje cíle, které byly původně stanoveny Bílou knihou o obraně, zejména nedojde k naplnění očekávání, které vojáci kladli a stále kladou do této novely. Zpět do armády by bylo možné vojáky dostat až prostřednictvím jejich povolání do mimořádné služby při vyhlášení stavu ohrožení státu. Mimochodem - zákon o mimořádné službě stále nemáme. Taktéž velmi krátký termín pro podání písemné námitky vojáka proti služebnímu hodnocení omezuje právo vojáků z povolání. Použiji-li slova klasika, toto ustanovení je absurdné, protože odvolání se podává zpracovateli a ten s konečnou platností rozhodne. Opravný prostředek totiž neexistuje. Služební orgán se přece nebude zatěžovat případnými opravami svého elaborátu. Podstatným závěrem je skutečnost, že takto lze regulérně zničit kohokoliv a kdykoliv. Podle mého názoru je toto nové ustanovení zaměřeno proti vojákům z povolání a obávám se, že takto to nemá upraveno snad ani cizinecká legie. Pasáž o služebním platu je spíše nepřehledný metodický předpis. Všechna ustanovení o započítávání a nezapočítávání doby služby v různých situacích, výpočtu délky náhradního volna a stanovené lhůty pro udělení volna jsou naprosto nepřehlednou spouští, jsou zjevným úřednickým šimlem a velitelům jen zkomplikují situaci. Vážené kolegyně, vážení kolegové, za čtvrté. Kromě toho, že to je světová rarita, jsme dosáhli toho, že jsme z již tak malého počtu hodností ztratili další. Paragraf 15 - odvelení je velkou kuriozitou tohoto zákona, protože podle tohoto ustanovení by nebylo možno v zájmu ministerstva, Vojenského zpravodajství, Vojenské policie či vojenské školy odvelení realizovat. Podobně celá hlava IV - výkon a doba služby - je opět, slušně řečeno, velmi problematická. Zřejmě na jednotlivých útvarech budou muset najmout nové speciální síly, které budou hlídat ustanovení této hlavy, protože bych chtěl vidět velitele, který se v této právní úpravě vyzná. Vážené kolegyně, vážení kolegové, co říci závěrem? Dovolím si použít dvě citace z důvodové zprávy novely zákona, kterými se odůvodňoval požadavek na schválení zákona již v prvním čtení. Tady si dovolím krátkou poznámku. Bude to velmi komplikované ve výboru upravit.
Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Musím v reakci na to, co tady zaznělo od pana kolegy poslance Sedi, trošku pozdvihnout obočí, protože jsem velmi překvapena z toho, co jsem tady dnes slyšela. A já samozřejmě velmi ráda se budu na práci na těchto normách jako členka výboru i pro obranu i pro bezpečnost podílet.
Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Antonín Seďa a připraví se pan poslanec Václav Klučka k řádné přihlášce. Prosím.
Já bych odpověděl paní kolegyni Černochové vaším prostřednictvím. Já budu souhlasit s tím koncem. Já si osobně myslím, že všechny branné zákony se měly projednávat v jednom balíku. Druhá věc. Ano, několikrát se to projednávalo na výboru, ale nikdy tomu nebyla věnována dostatečná pozornost, zejména z toho důvodu, že byly deklarovány nějaké cíle, a po hloubkové analýze tyto cíle já tam nevidím. A k tomu musí sloužit tento zákon.
Nyní pan poslanec Václav Klučka k řádné přihlášce v obecné rozpravě.
Děkuji vám, pane předsedající. Já nebudu komentovat předchozí vystoupení předřečníků.
Já si nemyslím, že zkoušet tady paní zpravodajku je na místě, protože tady by měl sedět ministr dopravy. Ale nezkoušejte paní zpravodajku, musím se jí zastat.
Dámy a pánové, hodně už řekli mí předřečníci. Já také zažívám zvláštní chvíle, kdy souhlasím i vlevo i vpravo. Opravdu bych chtěl za klub ANO říct, že vnímáme závažnost té situace, která existuje. Já za sebe můžu říct, že znám z praxe ten pocit bezmoci vůči postupu ČKP. Znám z vlastní praxe některá až absurdní rozhodnutí soudů, která jsou naprosto protichůdná. I v nepřítomnosti ministra dopravy si troufám říct, že tento úkol bude mít prioritu.
Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Adamec, po něm pan poslanec Černoch.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Tomu trošku nerozumím. Nicméně já jsem netušil, že vláda může odfláknout důvodovou zprávu. Pro mě je to docela zajímavá informace, ale stát se to může. Také jsem nebyl u schvalování těch předešlých verzí tohoto zákona. Takže já se nebráním ani tomu, když tento návrh půjde do výboru, pokusíme se s ním něco udělat.
Takže já bych tím chtěl jenom říct, že za Úsvit to podpoříme.
Děkuji panu poslanci Černochovi. Děkuji paní poslankyni Konečné. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Když už to bylo mým prostřednictvím, tak pan ministr je tak hodný, že paní poslankyni mým prostřednictvím odpoví. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Paní poslankyně, já si to beru za úkol a hned ráno, jak přijdu do práce, vyhledám ten odbor a budu to řešit.
Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je proti zamítnutí tohoto návrhu zákona? Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Prosím. Děkuji. Takže návrh na hospodářský výbor. Prosím, pan předseda Kalousek. Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Bezecný se hlásí? Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Nemá. Budeme tedy hlasovat o přikázání jednotlivým výborům. Nejprve tedy budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona rozpočtovému výboru. Kdo je proti?
Poprosím pana poslance Kolovratníka.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dobré odpoledne. Nyní se vás pokusím provést volebními body v co nejrychlejším sledu, tedy efektivně. Každopádně teď tedy prosím, vážené kolegyně a vážení kolegové, abyste si vyčlenili zhruba 50 minut na průběh všech volebních bodů, jak seznámení s jejich obsahem, tak i potom na samotné volby. Další průběh sněmovny, jestli bude, nebo nebude obědová pauza, jak budou další body, pane předsedající, už si dovolím ponechat na vašem řízení sněmovny. Nyní tedy prosím o otevření bodu číslo 64 - Návrh na volbu tří členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu.
Dobře, otvírám bod
Budu konstatovat, že v Dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu je potřeba doplnit tři členy, neboť v současnosti v radě pracují dva členové, kterým již skončilo funkční období. Navíc dne 29. dubna Poslanecká sněmovna na návrh poslaneckého klubu ANO odvolala z funkce člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu pana Jiřího Mikla.
Omlouvám se, pan poslanče. Já vás poprosím, jestli řešíte věci, které nesouvisí s tím, co se projednává, jděte do předsálí. Děkuji.
Budu pokračovat rád se zvýšeným hlasem, aby mi bylo rozumět. Připomenu, že 7. května již proběhla volba předsedy této dozorčí rady a byl zvolen pan poslanec Ladislav Velebný, proto nebude tento kandidát zařazen na volební lístek volby tří členů Dozorčí rady SZIF. Volební komise navrhuje provést tuto volbu tajně s odvoláním na usnesení číslo 52, které bylo rozesláno na všechny poslanecké kluby.
Otevírám rozpravu k danému bodu. Nevidím, nikdo se nehlásí. V tom případě rozpravu končím. Dobře. Děkuji. Dávám hlasovat o tom, že v bodě číslo 64 proběhne tajná volba. Zahajuji hlasování. Kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Případně kdo se zdržel? Přítomno je 163, pro tento bod bylo 133 přítomných, takže bod byl přijat.
Prosím o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího volebního bodu. Bude to číslo 73 - změny v orgánech.
Děkuji.
I zde blesková rekapitulace. Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě do 16. dubna a následně další vyhlášené lhůty do 6. května 2014 od poslaneckých klubů návrhy. Volební komise v tomto případě navrhuje provést tu volbu, respektive nejdříve tedy odstoupení z funkcí a poté nové nominace odsouhlasit, posvětit formou veřejného hlasování. Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala, jak už jsem řekl, rezignace poslanců a poté abychom provedli volbu nových členů orgánů Sněmovny, tak jak je kluby navrhly.
Otvírám k projednávanému bodu číslo 73 rozpravu. Není tomu tak.
Děkuji. Nyní prosím, abychom nechali hlasovat o rezignaci poslanců v orgánech Poslanecké sněmovny podle tohoto usnesení.
Dobře, děkuji. Zahajuji hlasování o usnesení, tak jak bylo předneseno. Kdo je pro, zvedněte ruku a zmáčkněte tlačítko. Přítomných poslanců je 163, pro přijetí bylo 132 , takže toto usnesení bylo přijato.
Prosím o veřejné hlasování.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?